Měla jsem takový ten tradiční konzervativní pohled. Ale časy se mění a v průběhu doby i ti konzervativnější z nás nyní vidí, že ten zákon je smysluplný, ale paradoxně tam chybí některé skutkové podstaty. A těch řešení komplexní úpravy je logicky více. I k tomu chceme udělat odborný seminář. Na druhé straně ten čas, který máme, je omezený. Ani ty mnou zmiňované drogové delikty. Čili tady tu nutnost nemáme. Takto revoluční cestou bychom nešli, nebo nenavrhneme ji. Ale myslím, když tam bude taxativní výčet těch, kterých se nemůžou dopustit, a ostatních trestných činů se mohou dopustit, že by to cesta mohla být. Ale rozhodně nejsem pro to, aby se spojovaly hrušky s jablky, a to by asi bylo v případě, že by se lichva vzala jako jeden trestný čin speciální, na který teď všichni mediálně upozorňují, a připojila by se ke skutkovým podstatám, které musíme do té normy zakotvit, protože evropská legislativa nám to ukládá.
Děkuji vám, paní ministryně. Mám zde dvě omluvenky. Dále zde máme dvě faktické poznámky. První s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Stanjura z ODS.
A já bych chtěl poprosit paní ministryni, abychom dostali nějaká čísla.
Jak se to tedy bude měnit? A prosím vás, nepleťme si náhradu hotových výdajů - to jsem si všiml potom následně.
Já jsem dneska pochopil, že tady je i možnost předložit návrh, který vlastně nechci. A bylo to o tom, že paní ministryně, která je zodpovědná ministryně, řekla ano, je tady určitý návrh, který není optimální, dejte nám 60 dní. Děkuji, pane poslanče Urbane prostřednictvím pana předsedajícího, já se učím rychle. Děkuji za lekci. Díky.
Prosím poslance, aby nepokřikovali ze sálu na řečníka.
Jestli někdo chce jednotné hlasování o zákonu, který je takhle kontroverzní, tak je to možná trošku přehnané. Já si myslím, že pokud hnutí ANO hlasuje každý za sebe, je to naprosto v pořádku a nemá smysl si z toho dělat legraci. Ani si nemyslím, že to je nějaká lekce hlasování podle svědomí.
Já zde mám čtyři faktické poznámky a jedno sdělení před těmi faktickými poznámkami. Nyní pan poslanec Pilný dvě minuty, po něm pan poslanec Tejc, pan poslanec Benda, pan poslanec Polčák.
Dámy a pánové, když se jedná o změně jednacího řádu, tak je nám připomínána demokracie. Na tu odpovědnost občas zapomínáme a ta demokracie samozřejmě nefunguje jenom v této Sněmovně, ale funguje i uvnitř poslaneckých klubů. Jednáme o poměrně závažném zákonu, který se týká mnoha lidí, to znamená, že probíhá demokratický proces uprostřed klubů. Chtěl bych jenom podotknout na adresu pana poslance Urbana prostřednictvím pana předsedajícího, že jednáme poměrně klidně, nedochází téměř na facky, jako když jsme tady jednali před obědem o Ukrajině.
Já si dovolím vrátit se k meritu věci. Já bych toto dělení chtěl odmítnout, protože si myslím, že přece jen po více než deseti letech praxe v advokacii umím posoudit to, co jsou to náklady řízení, a v tomto případě moc dobře vím, o čem budu hlasovat.
Pan poslanec Benda stahuje.
Děkuji, pane předsedo. Já jsem se chtěl omluvit panu poslanci Komárkovi, že jsem na něj tedy pokřikoval z lavice, nicméně pokud po všech mých vystoupeních někdo nepochopí, že nejsem předkladatelem takového návrhu, tak mě to poněkud překvapilo, tudíž za své rozčilení se tímto omlouvám. Jedna věc by měla být zachována. Prostě náklady řízení by měl zejména platit ten, kdo je zavinil. Já skutečně bych takovýto návrh zákona nepodepsal, tudíž nejsem jeho předkladatelem.
Pan poslanec Kalousek s faktickou poznámkou, poté pan poslanec a předseda klubu ODS Stanjura a poté pan poslanec Tejc.
Děkuji za slovo, pane předsedo.
Rozhodně pokud by tato norma byla postoupena do dalšího čtení, si to prostě přechodné ustanovení zasluhuje. To je zcela nepochybné.
Děkuji. A teď úplně vážně. Já se nechci pouštět do teoretických právních úvah, ale pravděpodobně jsou navrhovatelé vedeni nějakým smutným příběhem. Já si nemyslím, že je to správná úvaha. Říkám, právo má být přehledné. Nepovažuji to za dobrý nápad. Já nebudu navrhovat zamítnutí, to nechám na jiných, pokud chtějí. A chci říct jednu věc.
Děkuji vám, pane poslanče. S přednostním právem zde máme přihlášenu do diskuse paní ministryni spravedlnosti Válkovou.
To je úplně jednoduché. Musím říct, že chápu pocit tehdejší opozice, kdy se radovali, když viděli koaliční šarvátky. Já myslím, že se toho dočkáte.
Děkuji.
Já jsem rád že v této Poslanecké sněmovně se na rozdíl od předchozího období nepřistupuje k návrhům zákonů podle jednoduchého klíče: to je koaliční - to schválíme všichni z koalice, to je opoziční - to všichni z koalice odmítneme. Tato logika už tady neplatí. Možná troška té demokracie neškodí i v poslaneckých klubech. Víte, ministři spravedlnosti přicházejí a odcházejí a jsou různých kvalit a někteří podléhají více lobby, někteří méně. Pokud bude jenom na rozhodnutí ministra spravedlnosti to, jaké budou náhrady nákladů řízení, pak tady mohou být občané ohroženi i ve chvíli, kdy paní ministryně Válková ty náklady sníží, třeba za příští vlády.
Pan poslanec Plzák s faktickou poznámkou.
On tady mluvil o vládní zodpovědnosti, a že se diví, že si sami takhle rozbíjíme jednání. Já tady nepléduji pro žádné rozbíjení legislativního procesu a i v písemném stanovisku vlády k novelám občanského soudního řádu toto máte jednoznačně vyjádřeno. To, že tady někteří chtějí makat i nad rámec koaliční smlouvy, to je jiná skutečnost. Já bych jenom chtěl zdůraznit, že jsou i nějaké principy dobrého vládnutí, které vyžadují dodržování pravidel, a doufám, že takto vláda bude fungovat, protože se k tomu i ve své koaliční smlouvě zavázala, že bude stát o kvalitní legislativní proces, který samozřejmě vyžaduje hodnocení dopadů regulace, vyžaduje standardní připomínkové řízení, aby všichni, kterých se to týká, mohli uplatnit svoje námitky a legislativa následně byla kvalitní a nezpůsobovala problémy. Zmíním pražský Dopravní podnik. Znám příklad paní, která si vzala spotřební úvěr u banky, ztratila zaměstnání, šla do banky, poprosila o splátkový kalendář. Tato banka se jí vysmála, její pohledávku prodala po dvou částech, postoupila, a tato paní zaplatila dvakrát náklady řízení. A byla to seriózní bankovní instituce. A tento typ pohledávek kvůli tomu nemravnému předraženému systému nevyřešíme jinak, než že naprosto zásadně omezíme náklady řízení.
Po jeho vystoupení přeruším tento bod.
Já pouze jednu větu, musím na to reagovat. Ano, vy říkáte, že toto není váš návrh, pane ministře prostřednictvím pana předsedajícího.
Dobrá, ale i když nechám vystoupit pana poslance Pletichu, tak nezvládneme proces hlasování do sedmi hodin. To znamená, já přeruším tento bod v obecné rozpravě s tím, že eviduji přihlášku pana poslance Pletichy a paní ministryně Válkové.
Co bude ovšem pak s bolestným a ztížením společenského uplatnění, se zřejmě uvidí až po prvním soudním sporu, ale představa, že valná většina úrazů skončí u soudu, je děsivá. Tato čísla zcela jednoznačně přesahují kapacitu našeho justičního systému.
Děkuji paní poslankyni Hnykové a zároveň se jí omlouvám za zkomolení jejího jména.
Děkuji, pane předsedající. Využívám jenom krátké chvilky ke zdvořilému dotazu, který bych vaším prostřednictvím chtěl položit paní poslankyni Hnykové. Prosím pěkně, četla jste svůj příspěvek poprvé v okamžiku, když jste nás s ním seznamovala? Nebo jste si ho přečetla někdy předtím, paní poslankyně?
Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Buď plně privatizovat tento systém a otevřít ho všem zájemcům z bankovního sektoru, anebo ho přiřadit k onomu důchodovému a nemocenskému pojištění.
Děkuji panu zpravodaji. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jsem jenom chtěla vyjádřit přesvědčení, že tato vláda nebude tou, která to jenom odkládá a nechce to řešit. To je vše.
Přikročíme k hlasování. Zahajuji hlasování o návrhu na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku. O tomto návrhu zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání výboru pro sociální politiku, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání výboru pro sociální politiku. Končím prvé čtení projednávání tohoto návrhu zákona. Dalším návrhem zákona, kterým se budeme zabývat, je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Primárně šlo o to, aby nebyla pochybnost, že příspěvek na OZE se musí vybírat ode všech a musí se platit. Při projednávání návrhu novely hospodářským výborem byly přijaty dva pozměňovací návrhy, které věcně souvisejí s předmětem navrhované právní úpravy. Jeden upřesňuje množství dodané energie, za které se hradí cena na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny, a druhý obsahuje legislativně technické úpravy. Usnesení hospodářského výboru je v souladu s postojem Ministerstva průmyslu a obchodu, které přijetí ostatních pozměňovacích návrhů, které byly původně předloženy na hospodářském výboru, nepodporuje.
Zatím vám sdělím, že s kartou číslo 2 hlasuje pan poslanec Adam Rykala. Z členů vlády se omlouvá pan premiér na odpolední jednání z pracovních důvodů, pan ministr Brabec na odpolední jednání z pracovních důvodů, pan ministr Chovanec ze zdravotních důvodů a pan ministr Němeček z pracovních důvodů. Poté bychom projednávali další body dle schváleného pořadu schůze. Registroval jsem přihlášku pana poslance Faltýnka, potom pan poslanec Sklenák.
Jedná se o návrhy mezinárodních smluv v gesci pana ministra dopravy Prachaře.
Dobrý den, dámy a pánové.
Pane předsedo, dámy a pánové, dobrý den.
Návrh byl přijat. Pan předseda Sklenák navrhuje pevné zařazení bodu číslo 55, informace o postoji vlády k situaci na Ukrajině, na dnešek na 11. hodinu. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? I tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Prosím ho, aby nám tento tisk uvedl.
Dovolte mi, abych vládní návrh zákona uvedl tím, že byl zpracován za účelem přizpůsobení zákona o dobrovolnické službě rekodifikovanému soukromém právu. Podmínkou bude, že tuto službu bude vykonávat mimo své povinnosti vyplývající z jeho členského poměru k této organizaci a ani k ní nebude mít žádný jiný právní vztah. Vysílající organizace budou mít nově povinnost vydat dobrovolníkovi na jeho žádost osvědčení o vykonané dlouhodobé dobrovolnické službě, jehož vzor je stanoven v příloze k návrhu zákona.
Děkuji panu poslanci Bendlovi. Dalším řádně přihlášeným je pan zpravodaj, pan poslanec Urban.
Z tohoto důvodu tedy nebudu předkládat v druhém čtení na plénu Poslanecké sněmovny návrh, který byl projednáván na hospodářském výboru. Ten zákon začne platit od poloviny letošního roku. A teď poslední věta.
Děkuji, panu zpravodaji. S faktickou poznámkou se přihlásila paní poslankyně Anna Putnová.
Ještě jednou dobré odpoledne. Tolik jenom pro upřesnění.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Děkuji, vážený pane předsedající. Vedou se debaty o tom, jakým způsobem přistoupit k cenovému regulátoru vody.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj.
To téma tady otevřel pan poslanec Bendl. Nemůže být regulátorem ten, kdo je majitelem. Máme dvě možnosti.
Zemědělské podniky musely doložit svoji vlastnickou strukturu při žádosti o dotaci na bioplynovou stanici. Takže my bychom chtěli po těchto podnicích něco znovu, co my jako informaci máme a můžeme s ní pracovat, pokud je to nutné.
Mám zde přihlášeného s faktickou poznámkou pana poslance Stanjuru.
A já bych poprosil o nějakou důvodovou zprávu a odhad toho, koho se to týká. To znamená hlavní činnost zemědělství a vyrábí, má bioplynovou stanici.
Dobrý den, děkuji vám za slovo. Jedná se zejména třeba o pasivní domy, které si vyrábějí svoji elektřinu, takže tento pozměňovací návrh by do jisté míry měl řešit tu situaci.
Dobře, končím podrobnou rozpravu.
Vážený pane předsedající, vážení kolegové, já bych chtěl reagovat na pana poslance Stanjuru. I můj úřad udělá analýzu, koho se to týká, pokud ten slovosled bude takový, jak bylo v návrhu pana ministra zemědělství.
Chci se zeptat - takže pan zpravodaj nebude mít závěrečné slovo? Končím podrobnou rozpravu a končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji vám. Prosím tedy, aby předložený návrh uvedla zástupkyně navrhovatelů poslankyně Helena Langšádlová. Takže místo Heleny Langšádlové zde máme náhradníka. Děkuji vám.
Jedná se tedy o další z poměrně rozsáhlého seznamu zákonů, které poslanci upravují, doplňují nebo mnohdy z gruntu mění. Já využiji svého vystoupení k tomu, abych zdůraznil, že se domnívám, že nastal čas zvážit systém, který bude upřednostňovat kvalitu na úkor kvantity. Tak jak ostatně zaznělo již v některých vystoupeních v této Sněmovně. Toto mé konstatování prosím berte zároveň jako výzvu pro vládu Bohuslava Sobotky při tvorbě vládních návrhů zákonů a též jako výzvu k jednotlivým poslaneckým klubům a samozřejmě k nám poslancům. Navrhovaná poslanecká novela rozšiřuje účinnost zákona na právnické osoby za spáchání trestného činu lichvy, jak jsme slyšeli.
Já jsem rád, že Ministerstvo spravedlnosti se celkem snaží nějakou cestou i diskuze i s navrhovateli, ale i se všemi zainteresovanými skupinami změnit vyhlášku o advokátním tarifu a najít nějaké řešení, které bude pro všechny strany zejména v těch úplně bagatelních sporech vyhovující. Pak je ještě šance, že ten návrh bude projednán. Proto navrhuji, aby lhůta byla prodloužena o 20 dnů, aby byla šance projednat ještě na schůzi v červnu.
Nyní je přihlášena paní poslankyně Pastuchová. A jenom vás informuji, že se omlouvá od šesté hodiny do konce jednání pan poslanec Benešík.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo. Chceme splnit to, co jsme slibovali občanům, veřejnosti i našim voličům, a chceme se věnovat těmto problémům, a proto podpoříme tuto novelu zákona, i když jsme si vědomi, že v současném předloženém stavu není tato úprava optimální, ale pomocí pozměňovacích návrhů ji chceme podstatně upravit. Zároveň už zde bylo navrhnuto prodloužení lhůty k projednání se souhlasem předkladatele o 60 dnů. Takže navrhujeme prodloužení projednání o 60 dnů se souhlasem předkladatele.
Předkladatel souhlasí? Pokud nesouhlasíte, tak to možné není.
Tak navrhujeme o 30 dnů.
Návrh zde padl. Mám to brát jako návrh na zamítnutí, paní ministryně?
To je za prvé. Za druhé je z toho návrhu patrná zjevná jednostrannost. Navíc je třeba říci, že vyhláškou mohla tuto situaci vláda řešit už poměrně dávno. Bez tohoto nemůže mít vůbec žádné náklady přiznány! To je věta úplně nesmyslná. Jinými slovy, vy splníte požadavek zákona, vyzvete, byť v bagatelní věci, svého dlužníka, a on řekne, že vám nic nezaplatí.
Pověřil mě telefonicky tím, abych zde přednesla stanovisko petičního výboru. Petiční výbor projednal tento zákon o pobytu cizinců a doporučuje Sněmovně schválit ho v původním znění.
Paní poslankyně Marková nyní tedy v obecné rozpravě jako první přihlášená.
Děkuji za slovo. Ještě jednou hezký dobrý den. Z nich je asi polovina s trvalým pobytem a ostatní s dlouhodobým pobytem. Národnostně jde především o Ukrajince, Vietnamce, Rusy, Američany, Moldavany, Číňany a Mongolce. Problém tedy spočívá v tom, že migranti mají zákonnou povinnost se pojistit, ale komerční pojišťovny mohou rizikové zájemce odmítnout a často i explicitně vymezují nepojistitelné migranty. Pojišťovny také mohou smlouvy snadno vypovědět. Pokud to jsou cizinci občané Evropské unie včetně rodinných příslušníků, migranti s trvalým pobytem a migranti zaměstnanci, mají přístup do veřejného zdravotního pojištění. Podmínky jsou u těchto pojišťoven podobné, ale pro samotné klienty i zdravotnická zařízení představují problémy především faktické úhrady za poskytnutou péči. Především velké nemocnice v Praze, Brně a Plzni evidují milionové pohledávky za pojišťovnami a klienty neuhrazenou péčí. Chtějí, aby byli migranti s dlouhodobým pobytem včleněni do systému veřejného zdravotního pojištění. Poukazují především na efekt zdravého migranta, podle kterého se pro migraci převážně rozhodují lidé mladí a zdraví, kteří by do systému více platili, než by z něj čerpali. Pojišťovny dokumentují stovky cizinců, kteří čerpají nákladnou zdravotní péči ve statisících ve stejném roce, kdy do našeho systému veřejného zdravotního pojištění vstoupili. Je tedy nezbytné, aby byly vypracovány a předloženy seriózní finanční analýzy jednotlivých možných řešení tohoto problému.